Já jsem od té doby, co jsem nastoupil do funkce poslance, tak jsem vlastně poznal už dva různé protichůdné návrhy z ministerstva. Nicméně je třeba říct, že to bylo díky výměně na pozici ministrů, že to není úplně vina současného vedení. Ještě předtím možná byla nevýhodně sepsána smlouva - to je další věc, tomu se ale věnovat nechci. Jediné, v čem se liší, je právě účinnost toho jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. To znamená, že už teď jsme ho měli mít pět měsíců v provozu. Jak to bude, nikdo neví. Takže prosím vás tímto o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu. Na závěr možná jenom takový povzdech. A najednou jsme v situaci, kdy vlastně... Jsme v situaci, v jaké jsme.
Nyní paní poslankyně Richterová, připraví se pan kolega Kaňkovský. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážené paní ministryně, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, situace je, jaká je. To je dost jaksi nihilistické konstatování. Samozřejmě zas to nemůžeme přehánět. eNeschopenka je nová možnost komunikace s úřady, snadnější by měla být. Stejně tak je to projekt toho abstraktně znějícího eGovernmentu.
Tak se to tady nabízí. Pomáhat přetíženému sektoru kalamitního dříví, pomáhat znečištění ovzduší a zároveň efektivně motivovat domácnosti, aby podporovaly a více využívaly toto palivo.
Když to bude dobře fungovat, tak se tím bude vytahovat v kampani, co všechno zavedl. No a je to! A vyšlo mi z toho, že je to kvůli tomu, že jde o ten informační systém. Proto to tady tak dlouho trvá.
Nyní přečtu dvě omluvy. A pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá od 13 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Takže nyní v obecné rozpravě pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, zatím poslední přihlášený.
A k tomu bych rovnou řekl jednu perličku. Ty poslanecké restaurace jsou jediné restaurace v téhle zemi, kde to EET nebude. To myslím hezky ilustruje, jakým způsobem se tady přijímají zákony. Že na všechny lidi navalíme nějakou povinnost, akorát sami na sebe ne. Ale aby to zavedli i pro sebe, tak to se nestane. To je skutečně ten zákon, s kterým Andrej Babiš spojil svoji politickou kariéru. Je to jediný zákon, který skutečně má nějaký celospolečenský dopad, který Andrej Babiš skutečně prosadil, bohužel. Prostě ta vaše metodika odhadů údajných výnosů EET je vycucaná z prstu. Jsou to hausnumera, která si normálně vymýšlíte, jak chcete, a ještě máte tu drzost tvrdit občanům, že jsou to fakta. To je za mě naprosto nepřijatelné. Tak tam vytýká Nejvyšší kontrolní úřad vládě, že údajné výnosy EET nejsou dostatečně odůvodněné. Stejně tak má tato loď děravé dno, protože je to příklad, jak se nemají dělat výběrová řízení ve státní správě. To, co pan Babiš kdysi kritizoval, když vstupoval do politiky, aby to následně udělal, když se mu to hodilo. To je nějaké represivní opatření, nějaký byrokratický nástroj, který se plošně vnutí celému podnikatelskému sektoru, ale těm lidem to vůbec nic nepřináší. Ale místo toho to pořád běží duplicitně. EET žádným způsobem nezjednodušuje podání daňového přiznání, EET je paralelně s kontrolním hlášením, ten systém vůbec nemyslí na uživatele. Nesnaží se dodat nějakou pozitivní motivaci, proč by tam lidi chtěli vstoupit dobrovolně. Za mě dobré EET by bylo to, do kterého chtějí podnikatelé vstoupit sami od sebe, protože je to pro ně byrokraticky výhodné. Takže za mě EET by mělo být dobrovolné. Na tohle vy jste úplně totálně rezignovali. Místo toho jdete cestou represe, a když to lidi nechtějí, tak jim to vnutíte.
Prosím, máte slovo.
My jsme se rozhodli, že nepodpoříme tento návrh zákona jako celek, a to z toho důvodu, že o dva roky odkládá konsolidaci IT systémů Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejvyšší kontrolní úřad tedy několikrát kritizoval, že nedochází k řešení neuspokojivé situace ohledně IT systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dámy a pánové, mí předřečníci řekli tu věcnou podstatu. Nemůžeme tolerovat neschopnost, a proto nepodpoříme tento návrh zákona.
Děkuji. Dále s přednostním právem pan předseda klubu Radim Fiala.
Děkuji. Musím říct, že SPD vždy podporovalo elektronickou neschopenku, podporovalo také to, aby byla co nejdříve, aby se dostala do praxe, protože to byla součást zrušení karenční doby.
Je zde žádost o odhlášení. Jste odhlášeni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. A pan poslanec Munzar má slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. A já si chvilku počkám. Dobrý den, dámy a pánové. Dostali jsme se do třetího čtení novely zákona o evidenci tržeb. Důvodová zpráva nového zákona neobsahuje vyčíslení nákladů pro podnikatelský sektor. Tato kapitola, když si ji pořádně přečtete, kolegyně a kolegové, připomíná spíše marketingové akce supermarketů. Připojení na internet měsíčně řekněme 500 korun, to je 6 000 za rok, to je zhruba další miliarda. Ve skutečnosti je to přece víc. Takže podnikatele zavedení EET možná stálo stejně, možná stálo i více než údajné výnosy na DPH. A vy podobnými náklady chcete zatížit další stovky tisíc podnikatelů a říkáte, že chcete narovnat podnikatelské prostředí. A chcete narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací. Vy tak dlouho budete narovnávat podnikatelské prostředí, až ho úplně srovnáte, dorovnáte a srovnáte se zemí. A vidíme to i na číslech. Mnozí z nich jsou už v pokročilém věku. Mnozí z nich také říkají, že se na tu činnost vykašlou, pokud budou zatíženi nesmyslnou regulací typu EET. Neslyšíte ani napravo, ani nalevo. A protože jsem slíbil také zábavnější část, tak se dostávám k jednotlivým činnostem, ve kterých elektronickou evidenci tržeb chcete navrhovat. Já opravdu nevím, jak instalatér konkuruje hotelu. To jsem opravdu nepochopil. Ale ten zástupce hoteliérů přišel s tím, že elektronickou evidenci podporuje. Ale jak říkám, nevím, jak se narovnává konkurence a podnikatelské prostředí mezi hotely a instalatéry. A opravdu na tento okamžik jsem se těšil, až si řekneme další činnosti, v jakých oborech chce vláda narovnávat podnikatelské prostředí, kde je tam velice hluboká a výrazná nerovnost. Představte si takovou činnost pěstování tropického a subtropického ovoce. Ano, to je zásadní, tam musíme narovnat v České republice v mírném pásu podnikatelské prostředí. Tady zřejmě stát přichází o zásadní daňové příjmy. Ale abych nekřivdil, třeba je to možná příprava této vlády, taková vizionářská, na klimatickou změnu. Ale moje otázka zní: Jakou predikci příjmů nám Ministerstvo financí, paní ministryně financí, řekne za pěstování tropického a subtropického ovoce? To samé pěstování citrusových plodů. Ano, tam vláda také chce narovnávat podnikatelské prostředí. To by mi možná přišlo jako nějaký argument chovu velbloudů a velbloudovitých. Každopádně hlavně že se narovnává. Ano, je potřeba zejména narovnávat podnikatelské prostředí v těžbě soli. Sice se na území České republiky sůl netěží, ale to přece nevadí, hlavní je, že se narovnává, že? Mě by zajímalo, paní ministryně, jaký podíl má tato činnost na českém HDP a kolik očekává příjem Ministerstvo financí z konzervování korýšů a měkkýšů. Můžeme se bavit také o NACE pod kódy 32.91 - výroba košťat a kartáčnických výrobků. Ano, to by mě také zajímalo, jakou predikci Ministerstvo financí má, nicméně o moři jsem už mluvil. Tohle je nejlepší, co vám teď přečtu, kde chce vláda narovnávat podnikatelské prostředí. Myslel jsem, že moře se nedá překonat, ale vesmír, to už je jiná liga. Já jsem tedy sám rád četl Trosku, Součka, Čapka, ze zahraničních třeba Asimova a určitě by byli všichni potěšeni, jak Česká republika už má vyřešenou kosmickou dopravu. Možná k tomu přispělo, je to reakce na zavedení systéme Galileo v České republice a nějaké vztahy s Evropskou vesmírnou agenturou. Ale podle vlády jistě i v kosmické dopravě je potřeba narovnávat podnikatelské prostředí. Nejnovějším hitem je nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu Finanční správou. Běžnou praxí se stalo neúměrné zadržování odpočtu DPH. I přesto, že Ústavní soud potvrdil právo firem na vrácení jejich peněz, které státu nepatří, tak Finanční správa vydala pokyn, aby se toto rozhodnutí ignorovalo. Přes toto nadužívání pravomocí jste se rozhodli, že tyto pravomoci ještě rozšíříte. Závisí jen na úvaze správce daně. Ve světle všech ostatních příkladů se nedivím, že tento návrh Ministerstvo financí bez nějaké hlubší diskuze odmítlo. Stejně tak to máte u dalších pokut u kontrolního hlášení. Nestihneš, milý živnostníku, doplnit kontrolní hlášení do pěti dnů? Dáš jej pozdě, pokuta! A kolikrát se vám, kolegové a kolegyně, stalo, že jste třeba vy zapomněli zaplatit třeba fakturu za mobil. Jistě jste byli rádi za upozornění od mobilního operátora, že vám prodloužil lhůtu na zaplacení bez sankce. Kdyby se náš stát choval k občanům s dostatečnou vážností, nejdříve by bylo upozornění, a teprve při ignorování takového upozornění by následoval trest. A jaký je přístup ministerstva? Negativní stanovisko. Po jiných chcete naprostou neomylnost, ale chyby na straně Ministerstva financí a Finanční správy neřešíte, ignorujete a přecházíte je, a dokonce mnohdy jejich přístup adorujete. A to je nerovný přístup k našim občanům! Navíc si své údajné úspěchy marketingově vylepšujete. Děkuji, pane předsedající. Elektronická evidence tržeb samotná přišla s dalšími kontrolami a s dalšími pokutami. A trestá se jimi bezvýhradně snaha vyhnout se daňovým povinnostem? To je otázka. To vám vážně přijde adekvátní a přiměřené? Asi ano, protože to chcete rozšířit na další živnostníky! Teď tento systém zločinu a trestu, zločinu proti administrativě, chcete rozšířit na stovky tisíc živnostníků. Nedílnou součástí střední třídy jsou také živnostníci a podnikatelé. Pokud to budete dělat a ještě jim budete házet klacky pod nohy, tak zajdou na úbytě. Neříkám to jen já o demokratickém deficitu, ale podívejte se na odlišné stanovisko části ústavních soudců, kteří rozhodovali o elektronické evidenci tržeb. A tam je to dokonale popsáno. Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou poslední kapkou, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do šedé ekonomiky, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie. Ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí. Souvisí však i se zákazem nucených prací. Svědčí o tom zkušenosti z minulého totalitního režimu. Komunistický režim podnikání nejen nepovoloval, ale přímo je trestal. Kombinace trestných činů spekulace, nedovoleného podnikání a příživnictví nutila každého, aby byl zaměstnán. Nutila jej k tomu, aby byl závislý na téměř jediném zaměstnavateli, a to na státu. Pomiňme velmi malou skupinu soukromě hospodařících zemědělců a o něco větší skupinu družstevníků. Společnost, v níž naprostá většina občanů je se svou obživou závislá na jednom či několika málo zaměstnavatelích, není svobodná společnost. Proto je právo podnikat jedním ze základních práv vytvářejících podmínky pro společnost svobodných občanů. Respekt ke svobodě jakéhokoliv typu, nejen podnikání, musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET však tomuto respektu neodpovídá. Prvotním smyslem práce a podnikání je totiž vytváření materiálních hodnot a poskytovaní služeb ostatním členům společnosti. Skutečnost, že práci a podnikání lze zdanit, má pro úspěšné fungování společnosti druhotný význam.
Proti EET jsou všechny opoziční strany, protože to je opatření, které negativně dopadne na životy několika set tisíc lidí. My máme odliv kapitálu z České republiky 400 mld. korun ročně. Já bych očekával, že vláda bude hledat cestu, jak tenhle problém umenšit minimálně s výhledem do budoucna. To, že někdo má EET pokladnu, nemá vliv na to, jestli účtenku vydá, nebo nevydá. Ve chvíli, kdy to je transakce, která probíhá jeden na jednoho, to prostě nemá žádný vliv. Ty dvě věci nejsou propojené. To jsou ty zájmové skupiny, pro které je tohle výhodné. On o tom bohužel přesvědčil veřejnost. To samotné tvrzení o narovnávání prostředí ve chvíli, kdy tady máme různé typy podnikání. Stejně tak absurdní EET pro platby kartou, které naštěstí zrušil Ústavní soud. EET taky přináší obrovské náklady. Ty vláda raději nevyčísluje, protože by jí mohlo vyjít, že to stojí víc, než kolik to údajně vynese. Vždyť je to prostě absurdní! Zatímco u těch transakcí, které probíhají mezi dvěma lidmi typicky v soukromí bez přítomnosti dalších osob, nic takového není možné. Prostě už i vládní poslanci přiznávají, že asi daňová správa nebude dělat kontrolní vymalování pokoje.
Před zavedením EET měl proto stát poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Bohužel tato vstupní úvaha je základní filozofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání. A možná proto, dámy a pánové - to byla citace z Ústavního soudu - si tolik socialisté rozumí s oligarchií. Velká část společnosti se tomu diví. Ale není žádné překvapení, že jsou přirozenými spojenci. Jedni nechtějí samostatné občany, samostatné lidi, protože samostatní lidé se hůře ovládají politicky. A oligarchie zase chce rozšiřovat svoji ekonomickou moc. A nepotřebuje konkurenci. Chce ovládat další díly trhu. Ale přesto, ruku v ruce, směřují ke společnému cíli. To byl jen takový stručný, řekněme spíš filozofický úvod. Budu tam mít i nějaké otázky na paní ministryni, která odešla a měla by být přítomna.
Dobře. Tak pojďme dát tři minuty a uděláme průměr. Přestávka uplynula, takže budeme pokračovat v otevřené obecné rozpravě. Já požádám pana poslance Munzara. Prosím, pane poslanče.
Já jsem tady uvedl, řekněme, spíše myšlenkový filozofický úvod, co pro mě EET představuje. A dostávám se ke dvěma důvodům, proč chcete rozšiřovat EET.
Prosím, pane poslanče.
Ty dva důvody jsou údajné narovnání podnikatelského prostředí. Neprokázalo se, že by EET přinesla nějaké zásadní zvýšené příjmy do státního rozpočtu. Ovšem jejich podíl, podíl investic na celkových výdajích státního rozpočtu, dlouhodobě klesá. Rostou masivně běžné výdaje. Stát investuje stále méně a méně. A teď má pan premiér nové zaklínadlo. Důvěryhodnost předkládaných dat je mírně řečeno sporná. Příjmy ze státního rozpočtu přikládané EET jsou vycucané z prstu. Věrohodnost prezentovaných čísel je diskutabilní, i když jsou veřejnosti předkládány Ministerstvem financí jako fakta. Anebo tuto korunu stát získal proto, že byl ekonomický růst a za podnikatelem přišel nový zákazník, případně stávající více nakoupil? Já si myslím, že to je řečnická otázka. Nemůže. Samozřejmě že ne. A hovoří o tom NKÚ i ve své výroční zprávě.